Znovu se táži na závěrečná slova. Nemáte zájem. Takže budeme hlasovat o návrhu usnesení. Já svolám poslance do sálu. Přistoupíme k dalšímu bodu.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
Já tady nechci dlouze uvádět tento rozpočet, protože jste měli určitě všichni možnost se s ním seznámit. A já bych vás rád všechny požádal o podporu tohoto rozpočtu.
Děkuji.
Ty základní údaje pan ministr před chvílí představil. To je úvěr od Evropské investiční banky, ke kterému se vláda rozhodla, mohu říct asi vyzkoušet, otestovat tuto formu financování dopravní infrastruktury.
Nyní tedy zahajuji všeobecnou rozpravu, do které máme přihlášky. Nicméně pana poslance Holomčíka mám i na faktickou, ale asi není na co reagovat v tuto chvíli.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Doprovodné usnesení tehdy neprošlo. Neprošlo především proto, že poslanci a poslankyně vládního hnutí ANO byli proti, až na dvě výjimky. Pan poslanec Karel Rais a pan ministerský předseda Andrej Babiš hlasovali pro dané usnesení. A nejen on, ale i ostatní poslanci klubu ANO. Věřím, že pokud zlepšíme systém supervize, částečně tím snížíme pravděpodobnost dalšího opakování kalamity na D1 z minulého týdne, popřípadě jiných podobných krizových situací.
Dívám se, že nemáme. Takže já tedy končím všeobecnou rozpravu. Táži se případně na závěrečné slovo - pan ministr, pan poslanec Kolovratník? Takže otvírám rozpravu podrobnou.
Děkuji.
A nyní tedy končím podrobnou rozpravu. Takže usnesení máme dvě. Je to tady za prvé usnesení, které přednesl pan poslanec Martin Kolovratník, a dále je to usnesení, které přednesl pan poslanec Polanský. Návrh usnesení tedy byl schválen.
Ano. Je to účinnost v oblasti leasingu a je to můj návrh, tedy Dolejš. Novela zákona o spotřebitelské dani.
Zahájil jsem hlasování. Prosím další.
J3.3 a J4.5 jsou účinnostní věci k tomu, co jsme teď nepřijali, takže můžeme dál.
Tak a v tuto chvíli bylo hlasováno o všech návrzích. Přednesu návrh na usnesení. Pan předseda Kalousek. Poprosím klid ve sněmovně, abychom věděli, o čem se tady bavíme, a mohli na to případně adekvátně reagovat. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Za lidovce můžu říct, že nás velmi mrzí, že neprošla podpora rodin, což je naše priorita. A nakonec i vzhledem k tomu, že tento pozměňující návrh prošel, klub KDU-ČSL podpoří tento zákon.
Zahajuji hlasování. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Přečtu ještě omluvu, než předám řízení.
Tam bychom zahájili hlasováním o návrhu kolegy Stanjury. Týká se to služeb pro rodinu a domácnost. Třetí skupina je hazard, to jsou dva kroky. Čtvrtá poměrně obsáhlá skupina je DPH. Čili to je kolega Kalousek. Pátá skupina - spotřební daň. Tam jsou dvě věci. Jednou je to snížení spotřební daně na pivo. Bylo hojně diskutováno. Ten druhý je kolega Polanský, kde se jedná o limit osvobozeného piva, které si vaříte sami doma. Jestli to bylo dostatečně srozumitelné, chce se někdo na něco zeptat? Pokud ne, tak bych poprosil pana řídícího, aby nechal tuto navrženou proceduru schválit.
Nikoho nevidím, že by se hlásil k navržené proceduře. Nechám hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji navrhl pan zpravodaj. Můžeme přistoupit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Poprosím Poslaneckou sněmovnu, jestli by se mohla ztišit, protože nás čeká série hlasování, tak ať víme, o čem hlasujeme.
Podle toho, co jsme právě teď schválili, by prvním krokem mělo být schválení legislativně technické úpravy.
Zahajuji hlasování. Přihlášeno 172 poslankyň a poslanců, pro 171, návrh byl přijat.
Nyní přistoupíme k pozměňovacím návrhům rozpočtového výboru. To je ten účinnostní blok.
Dobré odpoledne, přistoupíme tedy k projednávání dalšího bodu. Nyní se táži navrhovatele, zdali má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Nemá zájem, takže já otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, takže se ještě rozhlédnu. Takže pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova, zdali je zájem. Paní poslankyně Fialová, zpravodajka? Takže hlasujeme o tom, zdali souhlasíme s návrhem procedury hlasování o pozměňovacích návrzích, tak jak nám navrhuje paní zpravodajka. Přistoupíme k dalšímu bodu a je to
Jde především o nízkoúročené úvěry. Výhled hospodaření pro roky 2020 a 2021 plně respektuje stanovené limity. Vláda schválila 19. září. Děkuji vám moc a prosím o podporu.
Týká se to zvýšení základní slevy.
Zpravodaj? Zahajuji hlasování.
Kolega Čižinský, potažmo Jurečka.
Návrh byl zamítnut. Zahájil jsem hlasování. Návrh byl zamítnut.
Tento první je zrušení onoho paragrafu upravujícího živou hru. A je to kolega Martínek. Týká se to DPH a začneme kolegou Chvojkou, zdanitelné plnění, insolvence. Tady musím říci, že původní nesouhlas ministerstva byl nahrazen souhlasem a rozpočtový výbor hlasoval tehdy podle doporučení Ministerstva financí, takže tehdy to byl nesouhlas.
Stanovisko zpravodaje: nesouhlas. Zahájil jsem hlasování. Zahájil jsem hlasování. Zahájil jsem hlasování.
Týká se to sazby na teplo a chlad. Ano, enkový návrh kolegy Luzara tím pádem už je nehlasovatelný, protože byl na stejné téma, které jsme teď rozhodli.
Návrh byl zamítnut.
Čili jsme pro stabilní daňovou kvótu, ale solidárnější strukturu daňového břemene. A o to jde. Takže bychom byli rádi, abychom se dohodli na podobných námětech možná v dalším období.
Děkuji za slovo. Já myslím, že to neříká úplně přesně. Protože ve chvíli, kdy rostou mzdy, tak roste průměrná daň z příjmu fyzických osob v České republice. A my se snažíme tento stav narovnat. Ta naše změna je skutečně technická, protože to je valorizace o inflaci. Nejedná se o nějakou systémovou změnu. A pokud očekáváme i v příštím roce poměrně významný růst mezd, tak logicky zase o něco stoupnou ty daně. Takže ta daňová kvóta stoupá. A pokud ji chcete zachovat, tak byste měli podpořit ten náš návrh.
Protože jestli chce pan zpravodaj zachovat stabilní daňovou kvótu, tak logika musí velet k tomu, že tento pozměňující návrh podpoří, protože když ho nepodpoří, tak podpoří to, že progrese dál bude klesat. Nevím, jestli to je v souladu s levicovým viděním světa, ale možná ano. To je jenom narovnání prostředí. Je to jenom reakce na to, že tato základní sleva od roku 2008 nerostla, zatímco rostla inflace a rostla průměrná hrubá mzda. Pokud chcete vrátit míru progrese na rok 2008, musíte podpořit tento návrh. Co se týče výhrady k tomu, že to je výpadek z veřejných rozpočtů. Čili vláda bude mít dostatek času při přípravě státního rozpočtu se s tímto výpadkem vyrovnat. Ten výpadek je drobný. Už to říkal kolega Ferjenčík. Inkaso daně z příjmu fyzických osob roste každoročně o zmíněných zhruba 20 mld. korun. Jenom v roce 2019 počítá státní rozpočet s vyšším inkasem ve výši 150 mld. korun navíc oproti schválenému rozpočtu roku končícího. Takže se tu bavíme opravdu o velmi malé částce. A ty argumenty, které tu říkal kolega, zkrátka neplatí. A už nikdy, když to nepodpoří, se nemůžete postavit s odboráři na nějakou demonstraci a říkat, že chcete konec levné práce. Teď máte příležitost, jak lidem čisté příjmy navýšit.
I když ten pozměňovací návrh - uvidíme, jak to dopadne - neprojde, tak si klidně na to náměstí s těmi odboráři stoupneme, protože nám jde o progresivitu, která má i prvek solidarity. Vy pouze chcete sáhnout do těch příjmů podprůměrných. Takže i směrem nahoru a směrem k těm vyšším příjmovým kategoriím. Já si myslím, že toto téma je, pokud chcete s účinností od roku 2020, máme na to celé první pololetí roku 2019, abychom na toto téma diskutovali a možná předložili i poslanecký či jiný legislativní návrh.
Nyní faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka. Máte slovo, pane poslanče.
Já jsem chtěl jen stručně zareagovat na kolegu Dolejše. My návrh na zrušení solidární daně nepodporujeme jako Piráti, protože jsou u nás zastropované odvody na sociální pojištění, takže milionáři platí nižší daně, když započítáme i odvody, než střední třída, a to nám nepřijde spravedlivé. A z toho důvodu mi přijde velmi nefér spojovat tady debatu o zvýšení slev na poplatníka, které pomáhají stejně všem zaměstnancům, a nejvýrazněji to pocítí ti nejchudší zaměstnanci. Tak spojovat to s tím zrušení solidární daně mi přijde velmi nefér. Piráti žádné zrušení solidární daně nenavrhují. A velmi se divím, že to KSČM nepodporuje.
A máme tady další faktické poznámky. Nyní pana poslance Skopečka, Klause a Jurečky.
Zkrátka je několik pozměňujících návrhů. Chcete říct, že se u jednotlivých pozměňujících návrhů rozhodujete podle toho, jestli daný kolega poslanec podal i deset jiných a náhodou jedenáctý z toho je špatný? Přece tady jsou dva pozměňující návrhy, jeden na zrušení solidární přirážky, jeden na základní slevu. Takhle přece nemůžeme jednat, takhle nemůžeme o pozměňujících návrzích rozhodovat. Vy tu přece máte šanci hlasovat proti zrušení solidární přirážky.
Rozpočtové dopady jsou necelých 20 miliard korun, což je kompenzováno růstem výběru inkasa této daně každoročně v posledních letech, a plánuje to i rozpočet, který jsme schválili ve středu. Takže prosím o podporu tohoto návrhu. Výbor k němu byl bez stanoviska. Další dva spíše technické pozměňovací návrhy, které jsem podal, si dovolím představit, a to je zrušení výslovné implementace obecného protizneužívacího pravidla. Ten daňový řád zavádí pravidlo GAAR, které po nás chce Evropská unie pro právnické osoby, nicméně my už ho implementováno máme, protože je to jednoznačně řešeno judikaturou. To znamená, úplně pro všechny, včetně těch nejmenších živnostníků. A já mám obavu, že právě tito lidé se nebudou schopni bránit proti excesivnímu využívání tohoto pravidla daňovou správou, a proto mi přijde rozumnější ho vyjmout. Proto mi dává největší smysl to vyškrtnout. Návrh Ministerstva financí rozšiřuje používání krycích dokladů, to znamená možnosti, kdy celníci dělají kontroly ne pod svým jménem, ale pomocí krycích dokladů. Zatímco v oblasti kontroly heren mi to přijde ještě skousnutelné, tak v oblasti kontroly EET mi to přijde skutečně nepřiměřená pravomoc Celní správy.
A nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolím si apelovat zejména na levicové poslance. Snižování progrese je přece něco, co nutně musí levicovým poslancům vadit. Protože čím méně progrese, tím menší výhody pro nízkopříjmové, tím větší výhody pro vysokopříjmové. Takže se domnívám, že v zájmu právě těch nízkopříjmových, pro které ta sleva na dani je mnohem zásadnější než pro vysokopříjmové, by zejména levicoví poslanci mohli tento návrh podpořit. Dovolte nyní, abych na vás ještě jednou apeloval, pravděpodobně marně, ale přece jenom to musím zkusit, u svých dvou pozměňovacích návrhů - týkající se solidární přirážky a týkající se daně z přidané hodnoty. Obě dvě tato opatření byla velmi kritizována dnešními vládními stranami ANO i ČSSD. Přesto, že to tak strašně kritizovali, tak odstranili onu omezenou časovou účinnost a nechali si ty daně takzvaně na jeden furt. Chci vás proto poprosit, zda bychom vzhledem k tomu, že už je rok 2018 a za týden bude rok 2019, jestli bychom si neřekli, že už to stačí, že už ty daně oproti původní dohodě s veřejností, oproti původně platnému zákonu, vybíráme o tři roky déle, než jsme měli. Zvlášť když ho tak strašně kritizovali. Děkuji vám za pozornost.
Tuto disproporci chceme také odstranit, proto je tady tento návrh.
Upozorňuji, že jsem už ukončil rozpravu a nemohu těmto žádostem vyhovět. Ptám se, zda pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Já poprosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko garančního výboru.
Vezmu to rychle. Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán a hlasovací proceduru jsme si odsouhlasili následovně: Takže takto by byla navržena hlasovací procedura. Čili z mé strany zatím všechno.
Nikoho nevidím, že by se hlásil. Ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Návrh byl přijat, procedura byla schválena. Prosím, pane zpravodaji.
Co se týče stanoviska výboru, stanovisko je nedoporučující.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro.
Stanovisko výboru je nedoporučující.
Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl.
Stanovisko výboru je nedoporučující.
Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl. Prosím. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Tento návrh přijat nebyl.
Stanovisko výboru je doporučující.
Zahajuji hlasování. Tento návrh byl přijat.
Stanovisko výboru je doporučující.
Kdo je proti? Tento návrh byl přijat.
Stanovisko výboru je doporučující.
Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?
Stanovisko výboru je doporučující.
Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?
Stanovisko výboru je souhlasné.